V mnoha švýcarských kantonech se musí potvrdit referendem plánované vládní výdaje. Takže je nejen hloupost tvrdit, že přímá demokracie je drahá a nemůžeme si ji dovolit. Současná pseudodemokracie je drahá a už si ji nemůžeme dovolit. Anebo si myslíte, že by občané dovolili rozkrást republiku jako v minulosti politici? Že by dovolili privatizovat bohaté státní firmy za symbolické drobné, a naopak že by dovolili, aby stát hradil škody a dluhy za zloděje a podvodníky? Že by dovolili zrušit stíhání stovek podvodníků, jako jsme zažili v rámci amnestie? Ani největší škarohlíd nemůže tvrdit, že by občané byli natolik blbí a tohle připustili. Ten, kdo tohle ale připustil, byli čeští a moravští politici. Další výtkou, která je proti referendu a proti přímé demokracii, je, že poměrný systém je také demokratický, jelikož volič svobodně volí svého zástupce. Jak tomu je ve skutečnosti? Ve skutečné demokracii mají prezident, vláda i parlament mandát od všeho lidu. Ovšem to předpokládá, že tento mandát mu lid svěřuje dobrovolně. Jinak by to nebyla demokracie. Už jsem to říkal v úvodní části svého projevu, že prostě vynucený mandát není mandátem. Zastánci čistě zastupitelského systému tvrdí, že občané odevzdali dobrovolně mandát svým zastupitelům a ti proto mají právo rozhodovat. Ignorují ovšem skutečnost, že tento druh mandátu vytváří vnitřní rozpor. Je možné ho darovat pouze dobrovolně. Další argument proti referendu je, a to jsem tedy slyšel a to jsem se tedy dost vyděsil, kdy občanům, kteří žádají zákon o referend bylo vzkázáno: Tak si založte vlastní politické strany. Ta se odvíjí od možnosti určovat, jakým způsobem se přijímají rozhodnutí. Je přece jasné, že většina lidí by se chtěla k mnoha otázkám vyjadřovat, ale pouze několik lidí aspiruje na místa poslanců parlamentu. V demokracii je třeba toto přání respektovat. Kdokoliv, kdo proti přání většiny prohlásí, že přímé rozhodování není povoleno, a že pokud chcete dosáhnout změny, musíte získat místo v parlamentu, staví se do pozice nadřazenosti a porušuje svrchovanost lidu. Pokud se lidé chtějí vyjádřit ke specifickým otázkám a není jim to umožněno, je jasné, že lid ve svých rukou moc nenese. Je to citát z holandské knížky Direct Democracy, Přímá demokracie, vyšlo v Bruselu v roce 2007, autoři Jos Verhulst a Arjen Nijeboer. Dalším argumentem, který je proti přímé demokracii, je, ti odpůrci, kteří říkají argument, je, že poměrný zastupitelský systém je u nás prostě prý tradiční. No, tradice byla taky vyslýchat obviněné na mučidlech nebo boží soud. Argument, že něco je tradiční, na co jsme zvyklí, je ta největší blbost v případě odpůrců přímé demokracie. Takový argument má jen ten, kdo už žádný nemá. Zastupitelská demokracie je taková forma polodemokracie. Je to ústupek mocných tlaků zdola, ale takový ústupek, který zachovává moc jako privilegium. Ti, kteří mají peníze, si mohou kupovat volby. Ti, kdo mají velké peníze, si kupují celé politické strany. Dalším argumentem je, že budou vítězit lobbisté, když tady bude zákon o referendu. Je to ten argument odpůrců přímé demokracie. Bankovní lobby nejenže řídila politiky, ona dokonce své zástupce dosazovala do exekutivy a bankéři se stávali ministry. Dobře si na to období tady všichni pamatujeme. A opět jsme u zásadní otázky. My tvrdíme, že nikdy. Občané, pravda, nejsou odborníci na všechno, ale v principiálních otázkách nakonec vítězí a je hlavní zdravý rozum. Navíc dopady krize, ty na svých bedrech mají prostí občané. V České republice v minulých letech přece nikdo programově a systémově zákony nediskutuje s veřejností ani s odborníky. A opozice se tu válcuje bez jakýchkoli diskusí, natož kompromisů.
Nyní budeme hlasovat o dalších návrzích. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Teď tu budeme mít více hlasování k tomuto návrhu. Pan poslanec Žáček navrhuje zařazení nového bodu, kterým je informace předsedy vlády v demisi o situaci v Generální inspekci bezpečnostních sborů. Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu. Tento návrh přijat nebyl. Eviduji žádost o odhlášení, které samozřejmě vyhovím, a poprosím vás, abyste se všichni znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Kdo je proti?
Já se ještě vrátím k pořadu schůze a k bodu, který jsem se pokusil zařadit na program schůze. Ještě jednou děkuji všem poslancům, kteří svůj podpis připojili k tomuto bodu. Je potřeba si uvědomit, že atmosféra ve společnosti se mění, stejně tak jako v Poslanecké sněmovně, a začínají být myslitelné věci, které do ještě nedávné doby jsme mysleli, že se k nim nikdy nebudeme vracet. Je potřeba si uvědomit, že tím, že jste neumožnili zařazení tohoto bodu, tak jste neumožnili ani místopředsedovi Okamurovi, aby vysvětlil anebo se omluvil. Tím, že jste hlasovali proti zařazení tohoto bodu nebo jste se zdrželi, tak jste se jasně přiznali k tomuto chování, stejně tak jako ke zpochybňování utrpení lidí v koncentračním táboru v Letech, ať už ho nazýváte pracovní, nebo jakkoliv jinak. Vyměnili jste účelové spojení, milí členové hnutí ANO, kteří jste nepřipojili svůj podpis, s komunistickou stranou a s extremistickou stranou v únoru, kdy si připomínáme, co se dělo před sedmdesáti lety. V mnoha ohledech se chováte stejně jako ti komunisti a přispíváte k tomu, že destruujete politickou kulturu v České republice.
Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.
V pořádku. Já neříkám, že ho nemáme akceptovat. Takže to je v pořádku. Takže přece z logiky věci je to jednodušší, rozhodnout o jednom programovém bodu. Takže rozhodnout o jednom jediném tématu je přece mnohem jednodušší pro občana než se rozhodovat z desítek programů na desítky stran. Naopak je tedy otázkou, jestli se ty parametry nemají ještě nějakým způsobem... A k tomu směřuje pochopitelně i náš návrh. Prostě to akceptujeme, protože máme jenom 22 hlasů, potřebujeme 120, takže prostě jsme připraveni a rádi uděláme programové kompromisy, hlavně aby něco přišlo. Je to součást našeho programu. Ukažme lidem jasně tu vůli, ty strany. My chceme pracovat v SPD a pojďme si znovu sednout. Já myslím, že jsme v tom ohledu udělali skutečně maximum za SPD. To je samozřejmé, protože ctíme Ústavu. To si myslím, že je zcela v pořádku. Tam je potřeba, abychom diskutovali o prováděcím zákonu. Ne že to tam není, protože je to nedostatek z naší strany. Pokud budeme žít ve stranické oligarchii, která bude monopolně za občany rozhodovat, nikdy občany k odpovědnosti za vlastní zemi nevychováme. Prezident Beneš říkal: Pro demokracii musí být národ vyspělý a morálně silný. Jistě že je lépe, že mají lidé morální a etické hodnoty, ale pokud je nemají, pak musíme mít opět silný systém, který umí reflektovat, korigovat naše morální nedostatky. A já si myslím, že když to dokážou oni, tak přece to dokážeme i my. Úvaha byla a je vedena jinak. Jsme si rovni v právech i povinnostech? Má někdo pocit, že reprezentanti zvolení nezralými voliči budou zralejší, odpovědnější či morálnější?
Já to chápu, hnutí ANO, které se uchází o komunistické hlasy. Ale ten pragmatismus má mít nějaké hranice. I za cenu podpory komunistů? Ano, chcete. Ale nenecháme se tady cvičit z toho, že neznáme dobře marxismus. Bohužel známe. A hlavně jej znají naši rodiče a prarodiče, kteří nemají to štěstí jako my, že žijeme svůj produktivní život ve svobodné společnosti. A k citaci Masaryka a mého bývalého kolegy Radima Fialy. Já to respektuji, ale připadá mi to k smíchu.
Poté pan poslanec Pavel Kováčik. Také faktická poznámka.
Nemyslím si k tomu, že... Zatímco já tedy bych to podepsala určitě a stoprocentně. No promiňte mi. Na to už já bych řekla jedině, že po vystoupení pana Okamury a po vystoupení jeho názorového souputníka pana Kováčika už jenom dodám poslední: Tak tohle panu Andreji Babišovi ze srdce přeji!
Nyní faktická poznámka Pavla Kováčika.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, demokracie a diskuse je také o tom, že se vzájemně posloucháme. Jestli jste si, kolegyně a kolegové, všimli, já jsem spíše ona tvrzení pana kolegy Okamury kritizoval. A srovnání s marxismem také kritizoval. Dokonce jsem se ztotožnil s názorem pana předsedy Fialy v tom směru, že prostě jsme každý jiné prostředí, že nemůžeme přesazovat jeden typ demokracie z jedné země do druhé. A co se týká toho, znovu prosím, pojďme, uspořádejme seminář, kde si ty věci za účasti ústavních právníků a dalších kapacit a autorit doopravdy rozebereme, ať se tady nemusíme natahovat o minulosti a předminulosti. Mluvíme o referendu jako o prvku přímé demokracie, připomínám.
Ještě faktická poznámka pana poslance Stanjury.
Ano, na Slovensku mají zákon o celostátním referendu. Proběhlo podle mě osmkrát. O tom už pan poslanec Okamura nemluvil. Všechna ostatní referenda byla neplatná. No tak ho opišme, schvalme. A budeme vědět, že vlastně nebude nikdy platné. Pak je to ale diktát menšiny. O tom se nehovoří. Není to žádné extrémní číslo. Anebo je to takový jenom pseudoargument. Ano, ta menšina, organizovaná menšina, většinou byla pro. Ale ten problém tu většinu absolutně nezajímal.
Skutečně je pravda, že na tom Slovensku byla celá řada referend neplatných. Ne v tom, že by lidé neměli zájem o politiku a nechtěli by se k té otázce vyjádřit. Takže já velmi apeluji na tuto Sněmovnu, aby tento princip nepřijímala a inspirovala se třeba v San Marinu nebo v dalších zemích, co tam mají konstruované, podle té účasti pro jednu otázku. Takže ať se kvorum konstruuje z hlasujících pro návrh.
Prosím, dodržujte jednací řád. Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Birkeho.
To se tady furt jako předháníme, co je lepší. Já nevím, spočítal to někdo? Jestli jsou vůbec platná ta referenda. To za prvé. A za druhé. Ale tak kromě ODS to máme snad všichni. Děkuji za pozornost.
Děkuji kolegovi Birkemu za dodržení času k faktické poznámce. Ještě faktická poznámka pana předsedy Stanjury.
Tady bych připomněl tentokrát sociálním demokratům, že to byli oni, kteří v 19. století prosazovali všeobecné právo hlasovací a čelili naprosto stejným námitkám proti demokracii a kvalifikovanosti občanů rozhodovat ve volbách, jako je tomu dnes. Dnes však sociální demokracie prosazuje opak a chce hlasovat proti referendu. Pokud jde o náš zákon o referendu, který tady naše hnutí SPD předložilo, je nutné připomenout historii jeho tvorby. Tak nějak jsme předpokládali, že tento zákon mnozí z oponentů nebudou pořádně číst a hlavní argumenty se budou tahat z rukávu. Všiml jsem si, že stejnou cestu dienstbierovské argumentace bez argumentů si vybrali i někteří naši současní parlamentní kolegové. Pokud budeme o zákoně diskutovat, diskutujme, ale prosím věcně, bez vylhaných dehonestací. Nejen sociální demokraty, ale i další skutečné odpůrce demokracie prosím, aby vypustili argument, že na demokracii nejsme zralí a musí vládnout elity a vaše stranické oligarchie. Věřím, že stejné argumenty měla šlechta během Francouzské revoluce nebo monarchisté před rokem 1918 v českých zemích. Jsem rád, že občané Francie a také občané budoucího Československa na elitáře zvysoka kašlali a vytvořili si republiky a posunuli dějiny k demokracii. Přímá demokracie nepotřebuje vyspělejší národ, ani ho vyměnit. Její principy nutí občany daleko více být aktivní a věnovat se veřejnému dění. Přímá demokracie motivuje i tím, že občan má skutečný vliv na své zastupitele, takže v důsledku jsou občané méně bezmocní a frustrovaní, stát funguje efektivněji a lidé jsou s jeho službami více spokojeni. Ústava nezná žádného moudrého elitáře, který má přednostně právo za občany rozhodovat. A neexistuje jediný demokratický argument proti, protože v momentě, kdy občanovi toto právo odebíráme, pak je náš mandát vynucený, nedemokratický a nelegitimní. Tak jako je i taková loupež loupeží, tak stejně je to s mandátem, který volič musí odevzdat, a nemá jinou volbu. A když lupiče s peněženkou dopadnou, tak se hájí, že to bylo vaše svobodné rozhodnutí, komu svoji peněženku dáte. Není to pravda. Svědčí to o neznalosti jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Nakonec k tomu vůbec nedošlo. To je jenom výmluva. Takže vás prosím o podporu našeho návrhu a prosím, abyste hlasovali pro, jelikož není důvod v případě ústavního zákona hlasovat proti. Pochopitelně náš návrh tedy umožňuje hlasovat i o členství České republiky v Evropské unii i o členství České republiky v NATO. Takže nechme to na občanech, ať oni se rozhodnout. Oni jsou majitelé této země, nikoliv my politici. Neměly by směřovat ke zrušení nebo omezení ústavně zaručených základních práv a svobod. Neměly by směřovat k rozhodnutí, které by bylo v rozporu se závazky, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodního práva. A neměly by směřovat k zásahu do výkonu moci soudní. To znamená, není pravda a nemá smysl tady říkat, že ten zákon je postaven nějak, a proto pro něj nebudeme hlasovat. My jsme otevřeni všem možným kompromisům.
Zopakuji ještě jednou.
Bude něco málo, ale k tomu jsem nemířil. Ano, i prim tady byl, bylo pět statutárních měst, která se dělila o nějaký příspěvek. A říct, že v dalším rozpočtovém období jich bude šest a že se ty peníze rozdělí, to tak úplně není.
Je 19 hodin, takže přerušujeme projednávání tohoto bodu. Jsme v obecné rozpravě, kterou jsme neukončili a do které je přihlášen pan poslanec Martínek. Konstatuji, že končí dnešní jednací den. Prvním bodem, který budeme projednávat, je pevně zařazený senátní návrh daně z příjmu.
Jde o procedurální návrh, který se hlasuje bez rozpravy. Pan předseda Stanjura upřesní svůj návrh. Já jsem to měl v úmyslu. Mám tady poznámku, jak to udělat, ale pan předseda Stanjura to řekl dříve. Jestli mohu takto specifikovat návrh kolegy Stanjury. Všichni vědí, o čem budeme hlasovat. Požádám vás o novou registraci. Tento návrh rozhodneme v hlasování číslo devět, které zahájím, až se ustálí počet přihlášených poslanců. Můžeme hlasovat. Ptám se, kdo je pro takový postup. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji panu zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji. Pokračovat budeme bodem číslo
Dobrý večer, dámy a pánové. Teď nevím, jestli hovořím jako poslanec, či jako hejtman. V každém případě jsem tady proto, abych si vás dovolil požádat o podporu zákona, kterým chceme změnit znění zákona o obcích, a to v tom smyslu, že ho chceme rozšířit o jedno nové statutární město, kterým je město Třinec. Dnes má 36 tisíc obyvatel. Jsou pouze dvě další města této velikosti, která nejsou statutárními městy.
Chtěl bych, aby to vaše úvodní slovo proběhlo v důstojném prostředí. Požádám kolegy na pravé straně Sněmovny, aby případné diskuze o jiných tématech přenesli do předsálí. Děkuji. Pokračujte prosím.
Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych říct, že toto město doznává velkého rozvoje. Rozvíjí se cestou sportovní.